Měla by se přehodnotit inkluze a měli by úředníci Ministerstva školství nenavrhovat paní ministryni další a další experimenty, které se projeví negativně v tom systému. A já si myslím, že nejlepší řešení by bylo, pokud by se skutečně zvedly finanční prostředky samotným školám, a ty školy moc dobře vědí, moc dobře vědí, na co ty peníze budou potřebovat. Tím jsem si ověřila, že jsou to manažeři, jsou to lidé, kteří znají situaci v té své budově a vědí, co je pro děti, které tam procházejí výchovným procesem, to nejlepší. Nejlíp to samozřejmě vědí rodiče, ale těm v tomto návrhu krademe jejich děti. Takže prosím ještě jednou a apeluji na vás všechny - vyražte do svých regionů, mluvte s těmi profesionály, a paní ministryně, zastavte ty experimenty, nenechte si od svých kolegů nakukávat věci, které jsou nesmyslné. Jezděte i vy častěji mezi odborníky a pedagogy, protože jsou to lidé, kteří vám stále ještě důvěřují.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Za tuto věc jste byl z mnoha stran kritizován včetně výzev k odstoupení ze strany i vašich koaličních partnerů. V dnešním rozhovoru jste uvedl, že jste o této věci nechtěl flagrantně lhát. Proto se vás chci zeptat, až se vás příště v nějaké třeba nepříliš spřátelené zemi zeptají, jaké je důležité vojenské tajemství České republiky nebo slabé místo našeho bezpečnostního systému, jestli také v odpovědi nebudete chtít flagrantně lhát. Zároveň v rozhovoru říkáte, že máte důležitější věci na práci - třeba zasedání aliančních ministrů obrany. Chci se vás proto zeptat, jaké důležitější věci na práci máte, pane ministře, než je právě obhajoba bezpečnostních zájmů našich občanů a naše alianční závazky.
Prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, který bude interpelovat ministra kultury. Prosím, máte slovo.
Podle zveřejněných informací památková inspekce vašeho ministerstva zrušila pro nezákonnost dvě souhlasná závazná stanoviska magistrátních památkářů, kteří původně s navrhovanou podobou stavby souhlasili. Údajně tento italský investor podal k vašim rukám návrh na rozklad a žádal vás o zrušení rozhodnutí památkové inspekce. Vy sám jste se měl údajně obrátit na rozkladovou komisi s žádostí o zaslání stanoviska. Je také s podivem, že pravomocné rozhodnutí památkové inspekce nelze přezkoumat ani proti němu nelze podat návrh na rozklad či rozkladové řízení vůbec zahájit.
Poprosím pana ministra o reakci.
Děkuji. Omlouvám se za úsměv na tváři. A musím říci, že do těch spekulací v médiích jsem vůbec nevěděl, že tam je nějaká vazba. Takže to je trošku úsměvné, ale vůbec to nechci jakkoliv relativizovat, ale odmítám to naprosto. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy vydal v letech 2012 a 2014 dvě závazná stanoviska, kterými z hlediska zájmu státní památkové péče vyslovil přípustnost výstavby bytového domu v Praze 1 u Anežského kláštera. Tato kladná závazná stanoviska magistrátu byla napadena ze strany občanských sdružení podněty k přezkumu. Památková inspekce Ministerstva kultury na základě těchto podnětů věc prošetřila a následně vydala rozhodnutí v přezkumném řízení, kterým obě závazná stanoviska magistrátu zrušila pro nepřezkoumatelnost, to je pro jejich nedostatečné odůvodnění. Magistrát tak bude muset vydat nová závazná stanoviska a řádně je odůvodnit. K namítnuté absenci argumentů týkajících se věcné správnosti vydaných závazných stanovisek Ministerstvo kultury uvedlo, že tato otázka je předmětem odvolacího řízení, a nikoliv předmětem přezkumného řízení správního řádu. S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o rozkladu proti napadenému rozhodnutí ministerstva ze dne 13. listopadu 2015 ještě nebylo vydáno a řízení o rozkladu tedy ještě nebylo ukončeno, nemohu k němu podávat další informace věcného ani procesního charakteru. Rozhodnutí o rozkladu bude vydáno v nejbližší době.
Děkuji, pane ministře. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane ministře, za odpovědi.
Až bude, tak samozřejmě vám informaci poskytnu. Ne, určitě ne. Tady je třeba opravdu postupovat podle všech předpisů a já v tuto chvíli skutečně nevím, jaké vyznění ta rozkladová komise mi přinese.
Prosím dalšího vylosovaného, tím je pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat pana ministra dopravy.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové. Pan ministr životního prostředí mi tady před chvílí na interpelaci řekl, že bude rozhodnuto do konce února.
Vážený pane ministře, již před rokem v souvislosti s odškodněním občanů za škody na majetku, vyšší cestovní náklady nebo ušlý zisk v rámci výbuchů v areálu muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích bylo slíbeno toto odškodnění vyplatit. Vláda nabídla tři tisíce korun plošné odškodnění pro všechny tehdy evakuované obyvatele, ale ze 136 individuálních žádostí uspěly u Ministerstva vnitra pouze dvě. Dokonce sám Zlínský kraj uznal oprávněnost 40 žádostí. Teď se lidé po zamítnutí žádosti oprávněně cítí být podvedeni. To, že stát odpovídá pouze za škodu způsobenou přímou činností složek integrovaného záchranného systému, je sice pravda, ale uplatňované škody byly způsobeny rozhodnutím orgánů integrovaného záchranného systému. Pane ministře, zasadíte se osobně o odškodnění občanů a firem? Jsem přesvědčen, že potřebné finance by mohla odsouhlasit přímo vláda na základě žádosti vašeho ministerstva. Čekat na vyšetření a nalezení viníka může totiž trvat řadu let, protože na samotné místo činu se ještě vyšetřovatelé ani nedostali.
Pan poslanec Holeček stahuje svoji interpelaci. Proto prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní ministryni školství. Prosím, máte slovo.
Tento trend je sice pochopitelný, ale trochu se bojím, že nevypovídá nic dobrého o výuce cizích jazyků v naší zemi. Jde o neochotu studentů učit se cizím jazykům? Nebo o systémovou chybu? Či snad o kombinaci obojího? A jak vyhodnocujete jejich příčiny? A hlavně, co máte v plánu s tím udělat?
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, dovolte mi reagovat na vaši interpelaci. V tomto ohledu pracujeme na úpravě programů. Z hlediska platformy pro technické vzdělávání řešíme se zaměstnavateli způsob nastavení.
Proto poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu.
Vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci plánovaného registru účtů. Když jsem to zahlédl minulý týden v novinách, tak jsem se musel štípnout. Připravujete další a další šmírování a kontrolu poctivých a pracovitých lidí. Před pár týdny jsem se seznámil se studií BDO, mimo jiné ohledně zabezpečení dat u EET. Táži se vás tedy na to, jak budou zabezpečena ta nejcitlivější data před možným únikem.
Nebudete pokládat svou poslední v pořadí pro dnešní den interpelaci na členy vlády. Tudíž tedy ukončuji projednávání ústních interpelací.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Kolegyně, kolegové, pane poslanče, děkuji za ten dotaz. Já bych jenom na začátku velmi rychle zkorigoval jednu věc, kterou jste říkal. Ona tady zaznívá opakovaně, ale stokrát opakovaná nepravda nestává se pravdou. Je bohužel stále problém těch předvstupních stanovisek EIA a ten nadále trvá. A řeknu vám ještě jednu věc.
Děkuji za slovo. Nežijeme v totalitním režimu. Akorát že ta současná situace nás vrací vlastně na začátek. Ale na to bych potřeboval víc času. V každém případě vám děkuji za odpověď.
Nyní požádám tedy o interpelaci paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Martin Novotný.
Vážený nepřítomný pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátila ve věci situace obcí v bezprostředním okolí zrušených či zmenšených vojenských újezdů. O co mi jde především? Vládní návrh tohoto zákona nikterak nepočítal s navýšením příjmů dotčených obcí, které je potřeba v souvislosti s touto mimořádnou situací vynaložit. Až sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil v rámci projednávání, aby alespoň nové obce získaly v letech 2016 a 2017 dvojnásobek daňových příjmů z RUD. Návrhy, aby finančně si polepšily také obce rozšiřované, bohužel neuspěly. Ráda bych se zeptala, z jakých úvah vláda při přípravě tohoto návrhu vycházela a proč nezohlednila zvýšené potřeby jak nových, tak rozšířených samospráv, a především, co plánuje pro obce, kterým v důsledku rozšíření vznikají nemalé náklady, udělat. Pokud bych si na odpověď chtěla skutečně počkat a věc má čas, tak samozřejmě podám písemnou interpelaci.
V posledních dnech se na mě obrací celá řada občanů, kteří se seznámili s problematikou nových tarifů v oblasti plateb za elektřinu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dále ještě dorazila omluva paní místopředsedkyně Jermanové od 9. do 13. hodiny z pracovních důvodů. Paní poslankyně Kovářová se omlouvá z dnešního jednání do 9.30 z osobních důvodů a pan poslanec Nekl se omlouvá dnes od půl třetí do konce jednacího dne a v pátek celý den, a to z pracovních důvodů. Dnešní jednání zahájíme bodem 201, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Otevírám rozpravu a dávám slovo paní poslankyni Fischerové. Prosím, máte slovo.
To chápu, takže nyní jsem ráda, že tu dnes jste, a už jdu k věci. Nyní řeknu proč, uvedu pár argumentů k tomu, co jsem si přečetla a jak na to reaguji. Hlavní věc toho je Česká inspekce životního prostředí. A právní názor Ministerstva vnitra vyslovený v dopisu ministra vnitra ze dne 12. listopadu roku 2014 vám nemohl být znám. Podotýkám ještě, že právní rozbory vypracované asi tak tři čtvrtě roku poté, co ke jmenování ředitele České inspekce životního prostředí, tedy 1. prosince roku 2014, došlo, musí nutně působit jako dodatečná obhajoba postupu objednatele takového právního rozboru. Ale už to snižuje serióznost právní.
Představa vybudování obchvatu, v tomto profilu by to muselo být silnicí II. nebo III. třídy, což je záležitost jednání s krajem, protože ten je zřizovatelem a provozovatelem těchto silnic.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
Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Pan ministr už nebude reagovat. Nyní tedy požádám pana poslance Zdeňka Soukupa a připraví se pan poslanec Petr Kudela.
Odcituji z dopisu ředitelky jedné z pečovatelských služeb v Karlovarském kraji. Ředitelka pečovatelské služby se obrátila na krajský úřad s otázkou, kdo jí úhradu za tuto službu vykompenzuje. Potom prý bude možné zohlednit takové náklady v rámci dotace, pokud příslušného klienta bude mít ještě ve své péči.
Já vám také děkuji. Bude vám odpovězeno písemně. Nyní tedy pan poslanec Petr Kudela a připraví se pan poslanec Daniel Korte se svou interpelací.
Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dálniční známky však musíme stále kupovat na benzinových pumpách nebo na poštách, pokud tedy však jsou. Přitom stačí podle mě k registru vozidel přidat další kolonku - dálniční známka. Na Slovensku už podobnou aplikaci mají.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra dopravy, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.
Abychom mohli pokročit, musíme změnit zákon. To je první věc. Ono to nejde úplně dát do CRV, nicméně ten registr není nic úplně složitého, ale jsou to věci, které trvají. Já jsem to sám zkoušel, je to docela jednoduché. Takže půjdeme tímto směrem.
Já děkuji, pane ministře.
Bude to mít jednu jedinou výhodu: ty známky nedojdou.
Pan ministr bude reagovat.
Já bych jenom chtěl říct, že se nám moc často nestává, že by známky došly a nešly koupit.
Myslím, že jsou to kvalifikované podklady a rozhodně minimálně u toho, jak zde už od dvou kolegyň zaznělo kolem inkluze, že není potřeba se toho bát a není potřeba to vtahovat zpátky do tohoto zákona. Ještě fakticky k tomu, co říkala paní kolegyně Černochová o psycholozích.
S faktickou poznámkou poprosím paní poslankyni Černochovou.
Já jsem tady jasně říkala, že těch návrhů, které se týkají stejné věci, je tam víc. Já jsem tady ani neříkala o tom, abyste si šli prohlídnout školky. Já jsem tady řekla, ať promluvíte s lidmi, kteří řídí předškolní zařízení, a ať slyšíte od nich názor.
Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zlatuška.
Ale nebylo by dobré se zrovna tam vracet.
Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče.
Jaksi není problém s tím, aby děti, žáci dostali co nejširší možnosti, ale problém je ten, že zejména malé školy na menších obcích mají problém toto reálně naplnit. Uvědomte si, že takové dítě, že mu nebude stačit jenom asistent, ale že to dítě v tom vzdělávacím procesu dokáže také rušit ostatní žáky, a tím se samozřejmě zkomplikuje vzdělávání těch ostatních. Nelze vytvořit zvláštní třídy se speciálními vzdělávacími potřebami. Chybí materiální a prostorové zázemí. Možná ty prostředky, o kterých mluví paní ministryně, zajistí. A teď myslím mentální. Čili domnívám se, že tyto věci by měly být řešeny přiměřeně, a starostové zdůrazňuji, že budou mít obrovské problémy toto naplnit. V dnešní době pedagogická a poradenská centra prakticky odmítají jednoznačně dítě doporučit pro vzdělávání ve speciální škole. I děti s mentální retardací navrhují do zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. Pokud to tak je, tak samozřejmě to dítě ztratí motivaci a je potom velmi obtížné ho vzdělat, i když by to třeba bylo docela dobře možné ve speciální škole. Paní ministryně říkala - kdybych to odložila o sto let, tak mi budou všichni tleskat. Odpovězte prosím jednoznačně, jak je možné, že pro NZIS platí úplně něco jiného než pro ostatní registry veřejné správy. Cílem společnosti je nabízet profesionální servis v oblasti farmakoekonomiky a zhodnocení zdravotnických technologií pro odborné společnosti, regulační orgány a soukromé společnosti. Zaměstnanci, v minulosti působící jako manažeři v prostředí soukromých společností jsou proškoleni v komunikačních, prodejních a marketingových dovednostech. Ano, položím otázku. A nespatřujete zde, pane ministře, střet zájmů?
Prosím dalšího vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec, který podle všeho načte svoji interpelaci na omluveného pana ministra financí. Prosím, máte slovo.
Příslušné podrobnosti a vzory výkazů byly totiž vydány ze strany Finanční správy příliš pozdě a firmy nyní zjišťují, co jim umožní nebo neumožní jejich IT systémy. Nedávno vzniklá Unie daňových poplatníků uvedla, že Ministerstvo financí chybně vycházelo z toho, že kontrolní hlášení je nutno podat pouze přes webové rozhraní nebo datovou schránku. Tento způsob komunikace však již Finanční správa opustila. Vyžaduje značné časové zatížení pro účetní a daňové firmy. Z důvodu vaší nepřítomnosti prosím o písemnou odpověď.
Tím je pan poslanec Holeček, který bude načítat interpelaci na omluveného ministra zahraničních věcí.
Vážený pane ministře, v minulých letech operoval v Kazachstánu hacker, nebo spíš skupina hackerů pod jménem Dmitrij. Letos se tento problém podařilo Ministerstvu vnitra vyřešit, za což vás velice chválím. Vše ale naznačuje tomu, že hacker Dmitrij začal operovat na Ukrajině. Zprávy z dneška jsou: Tyto zápisy lze koupit od zprostředkovatelů za 800 eur. Všichni říkají, že zápisy dělá hacker Dmitrij. Pokud zaplatíš do jednoho týdne, máš zápis. V Kazachstánu se to vyřešilo tím, že konzul osobně volal zájemcům a dával doplňující otázky. Myslím si, že taková praxe staví Českou republiku do špatného světla vůči přátelské Ukrajině.
Děkuji, paní předsedající. Hezké odpoledne všem. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci zaměstnávání zdravotně postižených. Protože úřad práce jim to nedoporučil. Děkuji vám za písemnou odpověď.
Prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, která bude načítat svoji interpelaci na nepřítomného ministra zdravotnictví.
Vážený nepřítomný pane ministře, v odpovědi na mou zatím poslední interpelaci ohledně nedostatku zubních lékařů na venkově jste mimo jiné uvedl: "Ministerstvo zdravotnictví v současné době zvažuje iniciativu směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož působnosti oblast pregraduálního vzdělávání spadá. Pevně věřím, že příště budu mít šťastnou ruku a zastihnu vás na ústních interpelacích, protože zatím se mi to již několikrát nepodařilo.
Znovu opakuji, nemusel jsem dělat výběrové řízení. To potvrdili všichni v tom roce 2014, přesto jsem ho dělal. Ten dopis, o kterém hovoříte, z 12. listopadu, který přišel, tak pominu, že to byl dopis, který se vůbec netýkal jmenování, ale úplně něčeho jiného, to prostě posoudili všichni právníci. A ten zákon o inspekci životního prostředí má pozici speciálního zákona. A já jsem to výběrové řízení provedl. Shodou okolností ředitel mého personálního odboru a bývalý státní tajemník byl také spoluautorem služebního zákona. Já bych chtěl, paní kolegyně, říct ještě jednu věc. V podstatě všichni zaměstnanci z inspekce, kteří se přihlásili do toho výběrového řízení na vedoucí, opět uspěli. Když nastupoval pan ředitel Slanec, ještě za ministrů ODS, jestli se nemýlím, tak se můžeme podívat na to, kolik on vyměnil lidí v České inspekci životního prostředí. A já jsem si téměř jistý, že jich bylo více. A navíc nezasahuji, a to chci zdůraznit, nezasahuji svým lidem do jejich personální politiky. Protože to je jejich odpovědnost a jejich kompetence. A já jsem tam chtěl člověka padni komu padni. Také proto jsem chtěl člověka, který bude zvenku, do té inspekce. A znovu opakuji, mohl jsem ho vybrat rovnou, mohl jsem ho vybrat z ruky, a přesto jsem vybíral z 27 kandidátů s výběrovou komisí. A to, co jste právě říkala, víte, on tam potom někdo hledá - vždycky, když tam něco uděláme, buď je to pozdě, nebo je to prostě zase moc brzo, a neustále tam hledá nějaké konflikty se zákonem. A jestliže zjistila pochybení, nějaké drobné, tak to bylo pochybení, které se týkalo činnosti minulého ředitele a minulého vedení ještě před panem Geussem.